Myslím, že si to uvědomujeme, a také si uvědomujeme, a to si myslím, kdo se v energetice pohybuje, že je potřeba řešit příčinu. Další věc musíme řešit na národní úrovni a to jsme udělali úsporný tarif. Já jsem se určitě nesmál a nesměji se tomu, že chodí lidem složenky, a nemám z toho srandu a plně si to uvědomuji. A ten úsporný tarif jsme tady odsouhlasili. Myslím si, že si to také vláda uvědomuje a do začátku topné sezóny čili během září bude jasno, kolik peněz tam přijde.
Vaše vystoupení vyvolalo další faktické poznámky.
Já bych strašně ráda věděla, jak je daleko to nařízení. Zatím se jenom o tom bavíme, ale to nařízení ještě to světlo světla nespatřilo!
Já jsem chtěl navázat na kolegu Krále, který v zásadě tady jako jediný řekl, tak jak to bylo, jak to je, šel i vlastně kriticky do vlastní vlády, protože takový je reálný stav věci. My se tady s panem kolegou Exnerem, vaším prostřednictvím, my se tady nepřeme, jestli za to může Putin, nebo nemůže. O tom se také bavíme od února. Tady se na tomhle nezměnilo vůbec nic. O odpuštění poplatků za podporu obnovitelných zdrojů, také to tady navrhujeme. To znamená, že to jsou věci, které tady leží, ale vy se k nim buď vůbec nestavíte, anebo je děláte pozdě. To je ten problém.
Děkuji za dodržení času. Nyní faktická poznámka pana poslance Krále a následuje pan poslanec Müller.
Ke kolegovi Nacherovi, vaším prostřednictvím, paní předsedající. Vy tady mluvíte o tom, že již od února upozorňujete vládu, ale já jsem před chviličkou mluvil o tom, že my jako energetičtí odborníci tu minulou vládu jsme upozorňovali již několik let, měsíců a týdnů a že se s tím prostě nic nedělalo. Byla na evropské, respektive národní úrovni, a to znamená, že v politice opět leží klíč k řešení té situace. A tady se musíme skutečně zaměřit nejenom na ty povolenky, ale i na zdroje, které tady máme. Takže pojďme se do budoucna dívat, co s tou situací uděláme. Pojďme využít toho, že tady ty kapacity stále jsou, že tady máme spoustu odborníků, kteří prostě vědí, co s tím dělat. Španělsko, Francie, Německo a tak dále, jak tady zaznívá, ty už na národní úrovni intervenují a řešení našli.
Pan poslanec Müller a jeho dvě minuty.
Já si myslím, že samozřejmě je to potřeba řešit na celoevropské úrovni. Toto děláme na té národní úrovni. Toto je na národní úrovni.
Prosím o oslovování prostřednictvím předsedající. A pan ministr Baxa je další s přednostním právem přihlášený, po něm následuje paní ministryně Langšádlová.
Vážená paní předsedkyně, milé kolegyně ministryně, milí kolegové ministři, dámy a pánové, vážené paní poslankyně a páni poslanci, velký mecenáš výtvarného umění, velký Čech a manžel nedávno zesnulé Medy Mládkové Jan Viktor Mládek kdysi řekl: přežije-li kultura, přežije národ. A budu se ptát, jak vážně to s kulturou, českým národem a naší zemí myslí opozice dnešní. Tedy začneme pohledem zpátky. Pro domácí obecenstvo se tváří někdy jako proevropský politik, jindy jako největší bruselobijec. Reálně ale nedělám ani jedno, protože nedělám vůbec nic. A tak ani neplním to, co mi už přijatá evropská legislativa stanovuje. Pár takových kostlivců jsem po svých předchůdcích na Ministerstvu kultury zdědil i já. Současná opozice, konkrétně například pan předseda volebního výboru, obviňuje koalici a mne osobně z toho, že chceme ovládnout Českou televizi a veřejnoprávní média vůbec. Kdyby to nemyslel vážně, bylo by to celkem vtipné. Přitom to byla právě většina v minulé Poslanecké sněmovně složená z dnešních poslanců ANO a SPD a tehdy i komunistů, kdo chtěl zcela ovládnout veřejnoprávní média. I tak jsou způsobené škody dost velké. V programovém prohlášení Babišovy vlády byla hromada deklarací a slibů, které ale nakonec zůstaly čistě na papíře. Zjednodušení agend žádostí o podporu a její digitalizaci - ani to jsem na své ministerstvu nenašel. Sliby chyby a skutek utek. Ale co, dámy a pánové, považuji za nejhorší, zdůrazňuji, za nejhorší, je to, že v době bezprecedentního ekonomického růstu před covidovou pandemií, kdy pomyslně několik let tekly do státního rozpočtu řeky peněz, zůstala kultura oslyšena. Ač i vláda Andreje Babiše měla ve svém programovém prohlášení navýšení výdajů do oblasti kultury, nedošlo k tomu. Tato klíčová příležitost byla promeškána. Nám se díky rychlému jednání s novým ministrem zdravotnictví a jeho týmem podařilo toto riziko odvrátit, ale skoro až na poslední chvíli. Všechno toto dosvědčuje, jakou Popelkou byla kultura za vlády premiéra Andreje Babiše. Možná proto, že kultura je spojena s hodnotami, které bývalý premiér nezná a neuznává. Tolik k samotnému faktu, jak tu dnes všichni trávíme, v uvozovkách, čas. A proto se raději podívám na to, co nám se podařilo a co máme před sebou. My jsme tento závazek nezrušili, a to i přes obrovskou krizi, která v současné době nás tíží. I přes velké úspory neutichla a neutichá podpora kultury a jejích jednotlivých oblastí. Složité období také vnímáme jako příležitost revidovat stávající systém a podporu zacílit efektivněji. Je potřeba se soustředit na podporu menšího počtu velkých a kvalitních projektů. Jako jeden z nich uvedu klíčovou stavbu depozitáře Národní galerie v Jinonicích nebo připravenou stavbu Středoevropského fóra Muzea umění v Olomouci. Po svém nástupu jsem se zásadním způsobem věnoval Národnímu plánu obnovy. Za osm měsíců se nám podařilo zamrzlý stroj rozhýbat a rozjet. Vypsali jsme výzvy k podpoře kreativního učení, mobilitě umělců, k digitalizaci.
Proto jsme se stali lídry jednotného unijního postupu v energetice. Nejdříve jsme uspěli ve snaze zajistit Evropské unii energetickou bezpečnost před blížící se zimou. Nyní jsme hlavním motorem snah obnovit funkčnost evropského trhu s energiemi. Úspěchy, které naše iniciativy slaví, přitom mají naprosto zásadní dopady na české občany a české podniky. Unijní dohoda o vzájemné solidaritě při nakládání s plynem přispěje k našim snahám zajistit dostatek plynu na nadcházející zimu a my jsme při jejím dojednávání sehráli naprosto zásadní roli. Ani vlivná bruselská média nevěřila, že se nám to podaří, pro tuto dohodu najít shodu. Nazývala to Mission: Impossible. My jsme to dokázali a nyní pracujeme na tom, aby měl tento úspěch pokračování. Aktuální vyjednávání s cílem srazit ceny elektřiny jsou totiž snad ještě urgentnější. Na trzích se tak realizuje jen malé množství obchodů a ty jsou tak lehce manipulovatelné. Za druhé chceme zabránit Putinovi určovat nejen cenu plynu, ale také cenu elektřiny. Tím, jak Rusko tlačí ceny plynu nahoru, stoupají také ceny elektřiny. My proto chceme zamezit tomu, aby ceny plynu určovaly ceny elektřiny. A pokud bude předmětem diskuse například uvolnění povolenek z market stability reserve, určitě se té diskusi nebudeme bránit. Tím dostaneme pod naši kontrolu cenu elektrické energie. Nám se povedlo přijít s touto iniciativou v ten pravý čas, v době, kdy nutnost zasáhnout do trhu s energiemi a obnovit tak jeho fungování cítí celá Evropa. A vypadá to, že nám věří také trhy, protože poté, co se podařilo členské státy rozhýbat, zažívají ceny energií výrazný pokles. Cena elektřiny se v řádu dnů propadla skoro o polovinu, cena plynu o necelou třetinu. Aktivní ale nejsme jen v Evropské unii. Nebál bych se říct, že také doma jsme toho za posledních osm měsíců udělali pro českou energetickou bezpečnost víc, než kolik toho dokázala jakákoli jiná vláda od sametové revoluce. Zajistili jsme dostatek jaderného paliva k tomu, abychom byli schopni přejít od ruských dodavatelů k firmám ze zemí NATO. Prosadili jsme první část navýšení kapacity ropovodu TAL, který nám v budoucnu umožní zbavit se závislosti na ruské ropě. Nyní pracujeme na přípravě projektu dalšího rozšíření tohoto ropovodu tak, abychom se bez ruské ropy dokázali do dvou let úplně obejít. Nejvíc nás však samozřejmě zaměstnává snaha zajistit dostatek plynu před nadcházející zimou. Také v tomto ohledu jsme toho ve prospěch českých občanů a českých firem udělali víc, než co jsme si ještě na jaře dokázali představit. A postupovali jsme velmi logicky. A udělali jsme to v pravý čas, protože kdybychom reagovali hystericky podle rad opozice, zaplatili bychom za tento plyn o několik miliard navíc. Kdybychom čekali příliš dlouho, zaplatili bychom příliš. Já si vzpomínám, jak mě tady pan nepřítomný Tomio Okamura vodil a zkoušel mě z toho, jestli jsme ten plyn nenakoupili příliš draho. Takto máme v zásobnících plyn, který má nyní tržní hodnotu přes 15 miliard korun. Byli jsme si od začátku vědomi toho, že trh s plynem je v Česku plně liberalizován a že i tuzemské zásobníky jsou v soukromých rukou. Proto jsme připravili legislativu, která tento problém řeší. Nově tak například v případě nouze nebude možné vyvážet plyn mimo území naší země. Naše opatření také brání blokování nevyužitých kapacit zásobníků s plynem. Důsledkem je třeba to, že jsme vyvlastnili kapacitu patřící ruskému Gazpromu, který ji nevyužíval. V neposlední řadě jsme zajistili možnost přijímat dodávky plynu od jiných dodavatelů než z Ruska. Proto jsme zajistili ve spolupráci s ČEZ podíl v plovoucím LNG terminálu v Holandsku, který nám umožní nahradit až třetinu dodávek ruského plynu. Výsledkem našich kroků je to, že čeští občané a české firmy budou mít dostatek plynu pro nadcházející topnou sezónu. To byl naprosto logický první krok. Logický druhý krok je zajistit přijatelné ceny surovin a energií a na tom pracujeme nyní. Také v tomto případě však musíme zachovat logický postup. To znamená, že se soustředíme na nápravu důvodů selhání trhu víc než na jeho důsledky. Nápravou příčiny problémů je naše popsaná iniciativa na úrovni Evropské unie. Jsme však připraveni také na rozumné doléčování důsledků. Proto jsme s hnutím STAN navrhli rozšířit pomoc pro firmy i pro domácnosti s vysokými cenami energií. Kromě toho také finalizujeme zřízení státního obchodníka s energiemi, který pomůže s nákupy veřejným institucím a samosprávám. Abych to celé zopakoval: Máme plán a podle něj postupujeme. Zajistili jsme dostatek surovin, správně jsme načasovali státní nákup plynu tak, že nám vydělal miliardy. Nyní řešíme ceny. Rozumným způsobem léčíme následky, zatímco příčiny řešíme na evropské úrovni. Protože na evropské úrovni také tyto příčiny vznikly. A i to se podařilo načasovat velmi dobře, protože ještě do minulého týdne nebyla ochota zbytku Evropy tento problém řešit příliš velká. Pojďme si povědět o tom, co se naše vláda rozhodla neudělat. Slýcháme totiž v éteru celou řadu jednoduchých receptů založených na polopravdách, nepravdách nebo čistých dezinformacích. A tyto dezinformace se stávají čím dál tím silnější zbraní ruského diktátora Putina, pomocí které se snaží rozbít náš sociální smír. Tím hlavním receptem je domnělá možnost zastropovat plošně pro všechny ceny elektřiny. Víte, kolik by kompenzovat takový postup stálo daňové poplatníky?
To není zásluha jednoho politika, jednoho bývalého premiéra. A je to letos 55 miliard korun, které jdou ke všem poživatelům důchodů v České republice. A co je důležité, a to byla velká lidovecká priorita, o kterou jsme tady bojovali celé minulé volební období, tak to je pětistovka výchovného maminkám. Maminkám, které byly potrestány roky systémem, kdy ony se zasloužily o to, že tady dneska my jsme, my jako produktivní generace, my odvádíme na ty důchody, ale ony, protože byly na mateřské a rodičovské, ztratily kus kariéry, zhoršily si své výdělky, své odvody na pojistném a byly potrestány. To se podařilo naplnit. A zase, je to částka zhruba 20 miliard korun. Musíme to najít, najdeme to a tato forma podpory se těmto maminkám od 1. ledna každý měsíc, každý měsíc 500 korun za vychované dítě, se jim propíše navíc k důchodu. To je taky obrovský posun. A když se na to podíváme a vezmeme si klíčovou hodnotu, a to je průměrná výše důchodů vůči průměrné mzdě v České republice, tak se k 1. lednu 2023 dostaneme na nejvyšší úroveň důchodů od roku 1991 vůči průměrné mzdě. A je to ale zásluha především těch, kteří pracují, kteří odvádí peníze na svých odvodech pro státní rozpočet. Jsou to peníze daňového poplatníka, občana tohoto státu, my jsme to jenom legislativně nastavili, aby to bylo takto přerozděleno. Co je ale důležité? Já si pamatuji, jak často tady mluvil Tomio Okamura a mluvil hodně o exekucích, o insolvencích. A zase, pojďme hledat věci, které nás umí i spojovat. Mě mrzí, když ta debata se vyhrocuje a na některých tématech se neshodneme, toho jsem si vědom, ale i když se neshodneme, tak buďme v té debatě pokud možno slušní, i když chápu, že chodí emoce. A toto je téma, u kterého jsme se dokázali shodnout. Vy s těmi lidmi musíte mluvit, přesvědčovat je a také vnímat to, že se změnila situace kolem nás. Nikdo z naší vlády není padlý na hlavu. Náš národ to taky ukazuje. To bylo v minulosti. A to si jako vláda uvědomujeme a na tom budeme pracovat.
Nyní se hlásí, nebo je přihlášena, s přednostním právem paní ministryně Langšádlová, na kterou tedy přichází řada, a dále je přihlášen pan ministr Bartoš.
Děkuji za slovo. Určitě platí to, že věda, výzkum, inovace jsou důležitou prioritou pro řešení výzev, před kterými naše společnost stojí. Je to zásadní podmínka pro to, abychom budovali ekonomiku s vyšší přidanou hodnotou. Je to předpoklad pro to, abychom zvládli i tu krizi, kterou procházíme, a je to i otázka toho, abychom zvládli společenské krize, kterým čelíme. Já bych zmínila jednu ze základních věcí, která v tuto chvíli by měla být podstatně více podpořena, a to je transfer. A tomu se říká transfer. Dalším krokem, který připravujeme, je otázka zlepšení podmínek pro lidské zdroje v oblasti vědy a výzkumu. Tato oblast je spojená s vyšší mobilitou, mobilitou jak mezinárodní, tak i otázky třeba návratu, návratu žen a většího zapojení žen do vědy a výzkumu, kde jsme úplně na jednom z posledních míst. Já si myslím, že je potřeba zajistit i takové podmínky, aby doba doktorandského studia byla započítána jako doba praxe. Mezi cíle, které si klade novela zákona, kterou s kolegy připravuji, je i snížení byrokracie. Máme návrh některých konkrétních kroků, které jsou připraveny tak, abychom naše vědce nezatěžovali v takové míře byrokratickou zátěží, například vyšší flexibilitu a zjednodušení systému podmínek účelové a institucionální podpory. Když jsem přišla na radu vlády, tak tam nebyly napojeny ani informace o předávání výstupu čerpání rozpočtu, přestože je to jeden ze základních nástrojů toho, abychom vůbec ten systém mohli řídit. Takže to je to, co obsahuje připravovaný zákon, těším se s kolegy na diskusi o obsahu tohoto zákona, ale chtěla bych prezentovat ještě některé věci, které děláme a které se nám již za poslední měsíce podařily.
Pokud byste měli pocit, že ti chudáci na Václaváku jsou normální lidé jako vy, tak se nenechte mýlit. Je to vlastenčící pátá kolona mávající českou vlajkou a halekající ruskou propagandu. Tím se teď omlouvá o tom, co to... Ale tady je: "Pokud byste měli pocit, že ti chudáci na Václaváku jsou normální lidé jako vy." To tedy platí pro všech odhadovaných 70 000 lidí. Já nevím, kdo tam byl. Vím, že já jsem v pátek oddávala svatby a z našeho města odjížděl autobus, který jel na Václavské náměstí. Ty lidi jsem znala a opravdu to byli normální slušní lidé, kteří prostě jeli vyjádřit jenom svůj nesouhlas s tím, že chtějí, aby vláda řešila to, co má, a rychle jim pomohla.
Děkuju za slovo. Jedná se o sněmovní tisk 154, který už jsem několikrát představoval, a konkrétně jde o změnu zákona o obchodování s emisními povolenkami. Jedna z těch možností je na evropské úrovni, kde je to samozřejmě složitější, delší. Je tady ale řešení podstatně rychlejší, které už navrhuji od prosince minulého roku a které by umožnilo, aby do státního rozpočtu České republiky přitekla část peněz z emisních povolenek, které momentálně jdou do Modernizačního fondu. Proto jsem navrhl, aby část emisních povolenek, které by normálně plynuly do Modernizačního fondu, byly z tohoto toku vyčleněny a mohly rovnou jít do státního rozpočtu, a v tu chvíli samozřejmě by tyto peníze bylo možno použít. Navíc v tomto návrhu se bavíme o pouhých dvou letech. A Modernizační fond tak, jak je koncipován, neumožňuje, aby se ty peníze daly třeba použít právě na přímou provozní podporu. Je to samozřejmě fond, který směřuje k investicím. Takže to je můj návrh, tedy sněmovní tisk 154, novela zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, a rád bych, aby ten bod byl zařazen jako druhý bod po již pevně zařazených bodech.
Také děkuji. Nyní tedy pan poslanec Tureček vystoupí a dále bude následovat paní poslankyně Válková.
Děkuji za slovo, paní předsedkyně.
Příkazy k odstranění lze používat i přeshraničně, ale pokud budou adresovány českým platformám, mohou je naše orgány přezkoumávat. Pokud se na nějaké hostingové službě bude teroristický obsah vyskytovat často, bude mít povinnost podniknout přiměřené kroky ke snížení jeho výskytu. Žádnou platformu není možné nutit k aktivnímu vyhledávání takového obsahu, o tom se vůbec tato předloha nezmiňuje, ani k nasazení filtrů při nahrávání obsahu uživatelem. Rovněž toto není řešeno v rámci dané předlohy. Hostingové služby a uživatelé, kteří na nich sdílejí obsah, se proti jeho odstranění budou moci bránit soudně. Předložený návrh zákona nejde nad povinnost plynoucí z nařízení, postupy - a to chci zdůraznit, my nerozšiřujeme jako Česká republika žádným způsobem nařízení, implementaci toho evropského návrhu - postupy podle nařízení pouze navazujeme na postupy podle českého práva a tam, kde to nařízení vyžaduje, zavádíme přestupky. Hlavní roli v provádění nařízení stanoví zákon třem orgánům. Policie, konkrétně útvar pověřený bojem proti terorismu, bude teroristický obsah vyhledávat a vydávat ony příkazy k odstranění IT poskytovatelům hostingových služeb u nás i v zahraničí. Ministerstvo vnitra bude přezkoumávat, zda cizí příkazy k odstranění, které byly adresovány našim hostingovým službám, nejdou nad rámec nařízení a Listiny základních práv EU, a konečně Český telekomunikační úřad bude dohlížet nad tím, jak platformy reagují na výskyt teroristického obsahu, a případně bude ukládat pokuty za přestupky. Nařízení číslo 784 mělo roční adaptační lhůtu, ta uplynula v červnu. Děkuji.
Děkuji, pane ministře. Prosím nyní, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, poslanec Petr Letocha.
Děkuji za slovo. Návrh tedy nevtahuje mezi adresáty povinností poskytovatele jiných než hostingových služeb, které slouží k prezentaci obsahu veřejnosti. Podle návrhu tedy nelze postihovat jiný než teroristický obsah, a to ani pokud jde o obsah trestný, obsah jinak nelegální, nebo dokonce obsah jen potenciálně nevhodný. Navržená právní úprava má několik funkcí. První z nich je vydání příkazů k odstranění, směřovaných vůči poskytovateli hostingových služeb, aby odstranil nebo znepřístupnil konkrétně označený teroristický obsah. Orgánem, který bude vyhodnocovat, zda jde o teroristický obsah, a nařizovat jeho odstranění pomocí speciálního formuláře, bude Policie České republiky. Druhou funkci je přezkum přeshraničních příkazů k odstranění. Veškeré přeshraniční příkazy však mohou z vůle konkrétního členského státu podléhat přezkumu. V České republice pravomoc takového přezkumu bude náležet Ministerstvu vnitra. Třetí funkci je dlouhodobá práce s poskytovateli hostingových služeb, kteří budou vystaveni teroristickému obsahu, a budou povinni zavést účinná zvláštní opatření, aby výskyt teroristického obsahu v rámci svých hostingových služeb omezili. Nepůjde o přístup povahy ad hoc zásahu, nýbrž o dlouhodobější regulaci, která bude značně technického charakteru. Tuto funkci bude plnit Český telekomunikační úřad, a to společně s funkcí čtvrtou, správním trestáním v případě nesplnění povinnosti stanovených nařízení.
Nyní, než otevřeme obecnou rozpravu, přečtu omluvu. A nyní otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec Hubert Lang, připraví se pan poslanec Zlínský. Prosím, pane poslanče, máte slovo.